Teď na konci března je cokoliv, my se připravujeme, my připravujeme scénáře pro menší počty i pro ty větší, ale reálně o tom budeme diskutovat někdy na konci května, na začátku června, kdy začne příprava. Věřím, že s tím přijde i rozpočtová změna, o které diskutujeme s Ministerstvem financí, abychom na 1. září byli připraveni. Souvisí s tím také, a to už je v té první etapě, kterou teď řešíme, souvisí s tím také prázdninové tábory a kurzy češtiny nebo tábory s výukou jazyka českého. Na druhou stranu je to u každé školy velmi individuální. Kdo zaplatí následující náklady související s uprchlickou vlnou? Tak k tomu bude samozřejmě potřeba rozpočtová změna někdy v polovině roku. Teď jsme měsíc a několik dnů od zahájení té války. Já považuji za neuvěřitelně pozitivní, že už desetitisíce ukrajinských dětí chodí týdny do našich škol, v této rychlosti. Tolik ve stručnosti, snad to takto stačí.
Děkuji. Chce zareagovat paní předsedkyně klubu ANO - přednostní právo.
Ale není to podle mě úplně pro mě jasná strategie. Takže já se ptám, jestli třeba probíhají nějaké screeningy nebo jestli toto se nějak řeší? Ty náklady spočívají v čem? A my chceme, aby se sehnala, my chceme, aby ty děti mohly chodit do školek, do škol, ale nevidíme, jak tak rychle, mávnutím proutku se to vyřešilo, a ještě i to financování.
Já vám vysvětlím, proč. Ten strategický dokument jako takový skutečně vzniká. To se týká oblasti bezpečnosti, týká se to usnesení, které bylo dáno bezpečnostním výborem. Teď to bude a má být usnesení celé Poslanecké sněmovny. My pracujeme v rámci strategické vládní skupiny na komplexním dokumentu, který pro některé oblasti už je téměř před dokončením, a jeho kompletaci a předání v takové formě, aby mohl být projednán Poslaneckou sněmovnou, žádáme do Velikonoc.
Ještě eviduji přihlášeného pana předsedu Michálka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Čili pokud bude mít kdokoliv jakékoliv obavy k tomu, že by docházelo zejména k extenzivnímu využití toho nouzového stavu, tak se bude moci seznámit s těmi opatřeními, která tam jsou. Je to vlastně podobný režim, jako jsme měli za pandemie, kdy jsme dostávali zprávy čtvrtletní.
Nyní neeviduji již nikoho přihlášeného do rozpravy a vzhledem k tomu, že skutečně žádný další přihlášený není, tak rozpravu končím. Nyní tedy poprosím o závěrečná slova, pokud je zájem. Takže nejdříve pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážení ministři, paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, já bych vám chtěl poděkovat za dlouhou debatu, která se ve většině příspěvků vedla ve velmi věcné rovině, věcném tónu, za což bych chtěl samozřejmě poděkovat. Myslím si, že jsme si v těch dopoledních hodinách odbyli pár politických výkřiků a potom jsme zvládli debatovat o nouzovém stavu jako takovém. Za co bych chtěl všem poděkovat, je to, že vnímáme vážnost situace. Chtěl bych poděkovat za to, že vnímáte, že situace, kterou teď zažíváme, je bezprecedentní, a drtivá většina z vás byla schopna vnímat i to, že odpovídá současná situace tomu, že Česká republika vyžaduje pro řádné zvládání této krize nouzový stav. Jsem velmi rád, že tuhle elementární shodu máme. Já si troufám říci, že existuje, a výrazný. Protože ta covidová situace, tak jak jsme ji zažívali, byla to nemoc, měla nějakou svou křivku a ta se skutečně měnila v řádu týdnů. Za jeden měsíc byla situace epidemie úplně jiná a rozdílná, než byla před měsícem. Měli jsme tady několik konkrétních dotazů. Troufám si říct, že česká vláda dostala skutečné odborníky, kteří mají externí náhled na ty nejstrategičtější věci, které Českou republiku čekají. Zároveň bych chtěl odpovědět ještě několika kolegům. Ptal se mě pan kolega Ryba na usnesení, které bylo přímo pro hejtmany, využit byl osvědčený postup, kterým se, obdobným postupem, vyčleňovaly ubytovací kapacity v době covidu. Tento postup ponechává flexibilitu rozhodování o konkrétním zamíření do místní úrovně, to znamená na úroveň hejtmanů a ORP, a zajišťuje to, že postup bude respektovat vůli samospráv. Stejně to finálně budou samosprávy, které budou reálně implementovat všechna ta nařízení, která z vládní úrovně přicházejí.
Utahování šroubů je cesta bolševika." Krizové stavy a jejich vyhlašování - a to si myslím - je naopak potřeba odpolitizovat a tam, kde jsou potřeba, je potřeba je využívat. Nyní konkrétně k tomuto vyhlášenému nouzovému stavu. Dle mého názoru jsou oba dokumenty až příliš obecné a navrhovaná opatření nejsou dostatečně zdůvodněna. Je to argument, který - tehdy ještě v jiné pozici, protože jsem poprvé ve Sněmovně - jsem tady slýchal od vlády, té minulé, rovněž při prodlužování krizových stavů. Odůvodnění zrovna tohoto omezení by mne velmi zajímalo. Já vím, že to není, to právo, omezeno, že to je jenom možnost. Ale proč ta možnost tam zrovna v těch opatřeních je, tedy opravdu nevím. Má to nějaký speciální důvod? Já vím, že těch prvních 30 dnů, já to znám z praxe, je vždycky trošku chaos. Když je to situace, do které jsme se nikdy nedostali, je zcela logické, že v prvních dnech je jakási míra chaosu. Ale zároveň říkáme: my jsme ochotni se tady scházet co deset dnů, co čtrnáct dnů a vždy si poslechnout názor vlády, jak se situace posunula, jak se posouvají čísla, jak se vláda a odborníci dívají na to, že bude nutné udržet tento stav v běhu po další týdny, doufejme, že ne měsíce. Nakonec mi dovolte říci, že nouzový stav - pořád cituji - jako zvláštní režim bychom neměli prodlužovat na dobu delší než nějakých 14 dnů, v tomto případě 18 dnů. Ale myslím si, že v tuto chvíli dávat delší čas není nutné. My jsme ochotni se kdykoliv znovu sejít a rozhodovat o tom znovu. Je ale nutné zodpovědět na celou řadu otázek. Vít Kaňkovský - cituji: My jsme připraveni se kdykoli k otázce prodloužení nouzového stavu vrátit, ale jsme přesvědčeni, že je potřeba vnímat také rizika, která jsou s trváním nouzového stavu spojena. My jsme podpořili užití institutu nouzového stavu od 12. května a podporujeme naprostou většinu preventivních opatření, která vláda zavedla. V tomto nemáme žádnou výraznější kritiku. Takže ještě jednou opakuji, klub KDU-ČSL chce spolupracovat s vládou a spolupracuje s vládou při řešení koronavirové krize a jsme připraveni tak činit i nadále. A já budu velkorysejší než vy. Já si myslím, že ta vhodná doba je právě maximálně jeden měsíc. Proto se domnívám, že doba prodloužení vyhlášení nouzového stavu by neměla přesáhnout 30 dnů, a potom samozřejmě nic nebrání tomu se znovu sejít, opatření posoudit a případně opět prodloužit nouzový stav. Já musím říct, že jsem v Poslanecké sněmovně nový.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan poslanec Hubert Lang, připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím máte slovo.
Považuji za nutné ji říci teď, protože považuji za svoji chybu, že jsem to neřekl v úvodu, nicméně všechny ty ostatní reakce si skutečně nechám na konec, jak jsem sliboval. A my připravujeme legislativní změnu. Legislativa Ministerstva vnitra už na tom pracuje, pan náměstek Vokáč nápad má, necháme to projít připomínkovým řízením. Tedy hledáme za prvé systémové řešení.
Omlouvám se, není to možné, musela byste se znova přihlásit do pořadí. Nemá přednostní právo, není to možné.
Já asi vím, co moje ctěná kolegyně, paní profesorka Adámková, se chtěla zeptat, aspoň doufám. To znamená, že se chystá...
Za prvé je to teď legislativní rozvaha nad možnostmi. Jedno je skutečně legislativní změna, ta úplně nejjednodušší, která zruší ustanovení o tom, že se 150 hodin v nouzovém stavu musí odpracovat v podstatě zadarmo. To je nejjednodušší. Potom je tam nějaká komplexnější změna, která by šla aplikovat na danou problematiku, rovněž necháme projít připomínkovým řízením v rámci vlády, v rámci Legislativní rady vlády. Ale teď co se týká těch odpracovaných hodin, které jsou evidovány, tak to bude formou toho, že my jako Ministerstvo vnitra jsme, jestli jste si všimla, navýšili na předsednictví v rámci Evropské unie 300 milionů korun. Bylo tam 300 milionů korun přímo na předsednictví a bylo tam ještě dalších 100 milionů korun jako rozpočtová platová rezerva, kterou v této chvíli budeme rozpouštět právě do těchto odměn.
Děkuji a nyní pan ministr školství Petr Gazdík.
Omlouvám se, přijímal jsem chorvatskou ministryni školství, ale pokusím se ve stručnosti na ty otázky odpovědět, případně o tom, jak vypadá situace uprchlické krize ve školství, případně odpovím na vaše otázky. Já se omlouvám, zaznělo tady, že jak to vláda chce řešit nebo jakou má strategii. Já se omlouvám, já už jsem ji v této Sněmovně představil v souvislosti se schvalováním zákona, kterému říkáme lex Ukrajina v oblasti školství. Jasně jsem tehdy říkal, že to rozdělujeme na dvě části.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zatím takové oznámení nemám. Navrhuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abychom určili paní poslankyni Miladu Voborskou ověřovatelkou a pana poslance Zdeňka Kettnera ověřovatelem. Má někdo jiný návrh? Zahájila jsem hlasování o ověřovatelích této schůze. Konstatuji, že jsme ověřovateli 17. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Zdeňka Kettnera. Z členů vlády se omlouvají: Petr Fiala ze zdravotních důvodů, Ivan Bartoš z pracovních důvodů, Mikuláš Bek z pracovních důvodů, Pavel Blažek z pracovních důvodů, Jana Černochová ze zdravotních důvodů, Petr Gazdík do 12 hodin z pracovních důvodů, Jan Lipavský z důvodu zahraniční cesty, Zdeněk Nekula z pracovních důvodů, Jozef Síkela z pracovních důvodů, Michal Šalomoun z pracovních důvodů a Vlastimil Válek z důvodu zahraniční cesty. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 2. března 2022 vyhlásila vláda ode dne 4. března od půlnoci, od 00.00 hodin, v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že tedy zájem není vystupovat k pořadu schůze, tak můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti?
Někdy samozřejmě na to mohou být různé názory. Ale to, že to tam není napsáno, tak vlastně oni říkají, vláda rozhoduje a může do 30 dnů a pak jde před Parlament. A vy jste tady citoval...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 A to je ta podstata demokracie. My jsme se tady nepřeli o to, že to tam není explicitně napsáno. A my voláme po jediném: právě po té parlamentní kontrole. To už je silný politický vzkaz vládní koalici. I předseda Senátu - druhý nejvyšší ústavní činitel. To věřím, že by vás nenapadlo. To by bylo hodně hloupé. Já si myslím, že by to musel říct až nezávislý soud. Jinak to bude názor velké skupiny proti minoritní skupině. To je dneska už víceméně jasné. Vládní lavice už zejí prázdnotou hodně dlouho. Děkuji panu prvnímu vicepremiérovi, ministrovi vnitra, že tu sedí . Už jsme mohli mít několik hodin odhlasováno. Já to pořád nechápu. Já tomu rozumím. Je služebně, jak bylo řečeno panem prvním vicepremiérem, pryč. Věřím, že mě doplní ještě paní profesorka Válková.
Děkuji, paní předsedkyně.
Já bych také chtěl reagovat na svého ctěného kolegu Karla Haase, vaším prostřednictvím. Dělal jsem si poctivě poznámky. Ale je tady nějaká implikace toho, že tomu tak je. Když se podíváte na to usnesení vašich kolegů ze Senátu, ti to tam píší naprosto pregnantně, tak já tady nebudu vymýšlet něco originálního. Do konce roku by to tedy bylo za tou limitou, nebo nebylo? To by mě docela zajímalo.
Já vám děkuji. Paní předsedkyně, prosím.
Bylo potvrzeno, že přijde, přišel, aby po chvíli zase zmizel. Já v tuto chvíli skutečně, protože než vystoupí můj kolega, pan místopředseda Havlíček, který bude mít určitě zase jiné téma, tak si myslím, že by si to zasloužilo reakci na pana profesora Raise. Můžeme se domluvit, stačí vám pět minut? Je tady někde v budově?
Pan ministr Gazdík má pracovní jednání s panem ministrem Stanjurou. Ale co vám mohu garantovat, je to, že pan kolega Gazdík jistě na slova pana profesora, pana kolegy Raise zareaguje.
Děkuji.
Budu poměrně krátký. Nouzový stav je mimořádný stav bez jakékoliv diskuse a válka je mimořádná situace, notabene válka spojená s uprchlickou krizí je stejně tak velmi mimořádná věc. Ano, v dané chvíli není jiné řešení. Za další. Jsem přesvědčen, že jakákoliv opozice má být tvrdá, má být důsledná, ale neměla by být mstivá. To bychom popřeli sami sebe. Pokud bychom se my měli chovat tak, jako se někdy chovala opozice covidová, tak v dané chvíli bychom nediskutovali o tom, jestli má být nouzový stav na 30 dní, nebo 58 dní, ale diskutovalo by se, jestli vůbec má být. Nechceme se chovat tímto způsobem, chceme být rozumní. Proto chceme, aby se skládaly účty v uvozovkách vždy po 30 dnech, a pokud po těch 30 dnech uvidíme, že je opět situace taková, že je nezbytné ten nouzový stav prodloužit, rádi tak učiníme. My jsme si ani v době největší covidové krize nedovolili navrhovat nouzový stav na déle jak 30 dnů. Proto považujeme těch 30 dnů za férové. Patří to k práci koalice, patří to k práci opozice setkat se ve Sněmovně a vyříkat si ty věci. Nezapomínejme, že i v nouzovém stavu můžeme dělat celou řadu hospodářských mimořádných opatření, a v dané chvíli, a tady myslím, že je třeba to jasně říct, vláda tak jako ji nekritizujeme za přístup k Ukrajině, tak bohužel nezvládá tu hospodářskou situaci.
Děkuji za váš příspěvek. Ještě sdělím omluvu neúčasti pana poslance Jiřího Kobzy dnes mezi 15. a 19. hodinou. A další přihlášenou je paní poslankyně Jana Hanzlíková.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Nouzový stav začal v Česku platit 4. března, vláda ho vyhlásila na 30 dní a dnes nás žádá o jeho prodloužení. Oprávnění vlády v době nouzového stavu mohou být poměrně rozsáhlá. Jedná se o zrychlení způsobu administrace a zjednodušení a zrychlení jednotlivých procesů v důležitých oblastech, jako je zdravotnictví, školství, sociální oblast nebo oblast registrace a mnoho dalších. Odsouhlasením prodloužení nouzového stavu ponechává Sněmovna v rukou vlády tyto pravomoci, a proto je logické, že chceme, aby nás vláda seznámila s plánovanými opatřeními jak v rámci nouzového stavu, ale také se střednědobými a dlouhodobými plány ve všech důležitých oblastech. Jak už jsem zmiňovala, jedná se o bydlení, zdravotnictví, sociální oblast, školství a další. Ale nyní již k té oblasti ubytování a bydlení, což je jednoznačně jedna z těch nejzásadnějších oblastí pomoci, ale zároveň je to oblast, která má mnoho problémů, a i dlouhodobých problémů. V současné době máme v České republice mnohem větší počet uprchlíků, než vláda, a nejenom vláda, předpokládala. Ale v současné době a především do budoucna nevystačíme s krizovým operativním řízením a je nezbytné, aby se postupovalo systematicky podle plánů a podle stanoveních jasných a konkrétních kroků. Vláda v oblasti bydlení přijala nařízení vlády o příspěvku na bydlení pro solidární domácnost. Částka tohoto příspěvku je 12 000 korun jako maximum. Navíc ubytování v domácnosti může vypadat různě, aniž by to mělo vliv na výši kompenzace. A většina uprchlíků míří do Prahy a do větších měst, kde je tržní nájemné daleko vyšší. Soukromí majitelé nemovitostí, kteří by třeba uprchlíky ubytovali, jistě tuto minimální kompenzaci uvítají, ale vzhledem k její výši by potřebovali také nějakou záruku ze strany státu, že po nějaké době uprchlíky sám bude schopen ubytovat. V současné době i představitelé měst hovoří o tom, že s dočasným ubytováním by problém nebyl, ale vzhledem k tomu, že momentálně nelze předpovědět, na jak dlouho budou uprchlíci z Ukrajiny potřebovat azyl, tak některé formy ubytování nebude možné využít na delší dobu.
Máme tady přece vládu, která přísahala zastupovat naše zájmy. Chceme pomáhat každému, kdo je v nouzi, ale musíme být schopni sami pomáhat. Vy svým přístupem rozdělujete společnost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato mimořádná situace ukazuje, že když se chce, tak to jde. Ještě před půl rokem by nikdo nevěřil, kolik volných bytů je k dispozici dnes pro potřebné ukrajinské běžence. Mrzí mě, že nebyly volné například před půl rokem pro mladé rodiny. Stát uvolňuje obrovské množství peněz a to je dobře. Jsem rád, že jste možná šikovnější než vláda předchozí, nicméně si uvědomte, že účty budete skládat na konci také. Proč tímto způsobem neřešíte energetickou krizi a růst cen? Proč nepodporujete stejným způsobem naše české výrobce, aby nemuseli promítat rostoucí ceny komodit do svých výrobků? Kde je práce s DPH? Proč nezastropujete na určitou dobu ceny energií a paliv? Vy tím nezdražujete život jenom našim občanům. Vy tím zdražujete život i těch uprchlíků, kteří tady budou žít. A nedej bože, aby v průběhu zápasu nad hřištěm přeletělo letadlo. To se totiž všichni zastaví, dívají se na ně, vzhlížejí k němu, mávají mu, všichni na něj upírají zrak. Ano, musíme řešit dopady války na Ukrajině, musíme řešit uprchlickou krizi. Proto vás vyzývám, abyste stejně intenzivně řešili dopady růstu cen energií, dopady růstu cen paliv, dopady rostoucí inflace a nárůstu cen potravin. Pokud to neuděláte, hrozí, že lidem dojdou peníze a budou více závislí na státní podpoře. Nakonec se potkají v jedné frontě s těmi, které na začátku podporovali a chtěli jim pomoci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, většina v této Sněmovně se vymkne opět svému poslaneckému slibu a na sílu prohlasuje cokoliv, bez ohledu na dopady do naší republiky, bez ohledu na její občany. Ten, kdo dnes zvedne ruku pro nouzový stav na tři měsíce, hazarduje. Hazarduje se sociálním smírem, hazarduje s pochopením obyčejných lidí a hazarduje s relativním klidem v naší vlasti. Já osobně si tohle na svědomí nevezmu. Děkuji za pozornost.
A poprosil bych další přihlášenou, paní poslankyni Peštovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel zde nejsou faktické poznámky a v tom neříkám, že jsem expert, ale ty mě opravdu baví. Myslím tím nejenom průmysl, ale i ty zemědělce, které tady paní Margit Balaštíková zmiňovala, prostřednictvím pana předsedajícího. V každém případě paní poslankyni znám velice dobře a vím, že všechny své projevy si připravuje sama, je poctivá. A musím říct, že její projevy jsou velice zajímavé, i její přednes je zajímavý, takže to má hlavu a patu. Ale bohužel dar slova nemá úplně každý. Já jsem bedlivě poslouchala ze začátku tu přestřelku, která tady byla.